Není jasné, co, kdo může garantovat ve chvíli, kdy tady čelíme tak strašným dopadům válečného konfliktu v celé Evropě. Když se to povede, zase budeme mít větší možnost pomáhat firmám.
Nyní přistoupíme k šesté interpelaci, kterou si vylosoval pan poslanec Jan Síla, a bude interpelovat pana premiéra ve věci cenzury a její likvidace. Připraví se pan poslanec Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. V roce 1989 jsme zvonili klíči za zrušení cenzury v komunistické totalitě. Moje úvodní interpelace probíhala v období uzavření nebo zrušení fungování alternativních webů a do dnešní doby narůstá neustále opatření, které má omezit svobodu slova. Co je to dezinformace? Je to sdělení s úmyslně nepravdivými údaji.
K hlasování, paní poslankyně?
Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, já bych se pouze chtěla zeptat, abych věděla, o čem tedy budeme v tuto chvíli hlasovat, protože pan Marek Výborný řekl, že tato písemná interpelace by se tedy měla řešit až na další schůzi.
Pan předseda Výborný navrhl přerušení bodu písemných interpelací, písemných interpelací, takto to mám zaznamenané. Přerušení bodu Písemné interpelace do příštího jednacího čtvrtečního dne, na který musí být zařazeny písemné interpelace. To původně, ale pak se opravil. Ještě se hlásí pan předseda Benda, prosím.
Takhle jsme to dělali vždycky v minulosti.
Pan předseda Benda má pravdu, já s ním souhlasím, akorát zase namítám, že my budeme přerušovat přerušenou interpelaci. Ona je přerušená a pan premiér tu není, tudíž ji nemůžeme dál projednávat. To je spíš můj pohled na věc, že nemůžeme přerušovat už jednou přerušené.
Nicméně nyní se zeptám, zda se pan předseda Výborný ztotožňuje s úpravou hlasování?
Souhlasím s tím, co říkal pan předseda Vondráček, tohleto je nejčistší varianta. Nicméně pokud tady byl načten procedurální návrh, který odpovídá tomu, co říkal pan kolega Vondráček, s tím připomenutím, že tedy přerušujeme přerušené, je to protimluv? Ano, přerušujeme něco, co bylo přerušeno a co nemůže nyní pokračovat, ale když to tady odhlasujeme, tak to nebude v rozporu s tím, co říkal kolega Vondráček. Jenom připomínám, že v tom okamžiku je vyčerpán bod Písemné interpelace a můžeme pokračovat dle jednacího řádu v dnešním programu, tedy debatou o případných změnách.
Co když neprojde tenhleten návrh, platí to přerušení z minula?
Pokud tento návrh neprojde, tak se s tím vypořádáme dále, ale nicméně tento návrh je hlasovatelný. Já jsem vás už před chvílí všechny odhlásila, proto vás prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. A abych zopakovala už úplně naposled, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování o předneseném návrhu. Návrh byl přijat. A konstatuji, že jsme tedy přerušili projednávání této interpelace, čímž jsme vyčerpali bod Písemné interpelace, a já jej tedy uzavírám. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já jsem hlasoval proti a na sjetině mám "zdržel se", takže tímto zpochybňuji hlasování.
Já moc prosím tedy, aby toto zpochybnění nebylo uplatněno. To fakt jako z té Sněmovny uděláme úplný guláš. Říkali jsme si to tady v minulých osmi letech x-krát: "zdržel se" a "proti" je ve výsledku samé, to se na mě nezlobte. Dávejme ty námitky fakt tak, aby byly korektní. To je to samé ve výsledku.
S tím se ztotožňuji a nyní se hlásí pan předseda Fiala.
Chápu Marka Bendu, že to je to samé, ale přece nemůžete říkat poslancům, co si mají myslet nebo co je správně a co není správně. Má právo poslanec zpochybnit svoje hlasování? Má, pane kolego, poslanec právo zpochybnit svoje hlasování? Já myslím, že má právo každý poslanec, ať už je v koalici, nebo v opozici. Nebo máme nějaký nový jednací řád, kdy se část vztahuje jenom na koalici, a na opozici ne? To já myslím, že zákon platí pro všechny, nejenom pro všechny poslance, ale pro všechny lidi v České republice. Chápu, že jsou nějaké dohody, já tomu rozumím, ale jestli to chtěl zpochybnit, tak ať to zpochybní. No tak tady budeme hlasovat o jedno hlasování déle.
Mohli jsme to hlasování mít za sebou. Už způsob projednávání těchto interpelací. Ale nemůžu zpochybnit hlasování, když můj výsledek hlasování na něm nic neměnil. To prostě fakt nejde. To fakt nejde, a jestli tohle zavedeme, tak se tady úplně zblázníme.
Nicméně tento návrh byl vznesen a v jednacím řádě není napsáno úplně přesně, jestli to je tak, jak takhle je výklad pana předsedy, a já se přikláním k tomu, abychom tady tuto debatu neextendovali a rozhodli ji hlasováním.
Intenzivně jednáme se zástupci Evropské komise o prodloužení a rozšíření dočasného krizového rámce určeného na pomoc velkým firmám. Tato jednání se posouvají dobrým směrem a v půlce října by měla dát Evropská komise na stůl první návrh. V této souvislosti chci upozornit na to, že právě díky našemu předsednictví a právě díky České republice se podařilo na minulé radě pro energetiku schválit možnost plošné pomoci pro malé a střední firmy. Podle této definice se za středního podnikatele považuje podnikatel, pokud zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho majetek nepřesahuje korunový ekvivalent částky 43 milionů euro - limit je stanoven v eurech - nebo má obrat, případně příjmy, nepřesahující korunový ekvivalent 50 milionů euro. Za malého podnikatele se pak považuje podnikatel, pokud zaměstnává méně než 50 tisíc zaměstnanců a jeho aktiva, majetek nebo obrat a příjmy, nepřesahují korunový ekvivalent 10 milionů euro. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva či majetek nebo obrat, příjmy, nepřesahují korunový ekvivalent 2 milionů euro. Děkuji.
Ano, chce. Tak minuta prosím. Děkuji. Janě, která byla vylosována jako dvanáctá.
Děkuji za slovo. V oficiálním materiálu k zákonu o státním rozpočtu na rok 2022 se u kapitoly 3.3.3 Ministerstva školství uvádí, že ONIV byly veřejným školám sníženy o 995 milionů korun, a přitom 850 milionů korun bylo převedeno do rozpočtu soukromým školám. Můžete prosím tisícům ředitelů veřejných škol vysvětlit důvod tohoto přesunu a můžete prosím desítkám tisíc učitelů veřejných mateřských, základních a středních škol vysvětlit, proč vlastně mají ze svých platů dotovat provoz soukromých škol?
Děkuji. Ale rozhodně to není tím, že by byly přesunuty prostředky z ONIV na soukromé školství. Prostředky z ONIV rozhodně nebyly přesunuty na soukromé školství.
Před chvíli jsem tady viděl premiéra Petra Fialu, že vcházel do sálu, ale evidentně když se doslechl, jaké téma tady opozice navrhuje, tak asi zase ze sálu odešel, nebo se zase někde schoval, aby tady nebyl za mnou vidět.
Takže nenavrhujete žádný nový bod? Výborně. Prosím, máte slovo.
Je to lékařská posudková služba. Je to v konsenzu s celou Poslaneckou sněmovnou.
Hlásí se ještě někdo ke změně programu? Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti? Nyní bychom přistoupili k hlasování o nově navržených bodech. Prvním návrhem byl návrh paní předsedkyně Schillerové, která navrhuje nový bod s názvem Komunikace vládní koalice a ovlivňování burzy. Počkáme, až se ustálí počet přihlášených. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na jeho zařazení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Bod jsme tedy zařadili jako bod první na dnešní den.
Zahráváte si s ohněm.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůtu na projednávání jsme zkrátili na 7 dnů.
Jestli někdo spekuloval na pokles, pokud máte jakékoliv informace o tom, že někdo zneužíval informace v obchodním styku, tak prosím podejte oznámení, to se musí vyšetřit.
Máme zde faktickou?
Někdo ji nakoupí, ale on těch 15 % v tu chvíli ztratil, kdybyste znal, jak funguje akciový trh.
Děkuji. Já se ještě omlouvám panu poslanci Králíčkovi, který tady byl s faktickou předtím. Chcete vystoupit?
A ty pozměňovací návrhy - vy jste tam dal ten pozměňovací návrh hodinu a půl poté, co bylo vloženo do systému. Nebo jak se to dělá? Nebo jakým způsobem to máme udělat? To za prvé. A teď najednou za 85 miliard pozměňovací návrh a vás to nechává chladným.
Já si ještě dovolím poznámku ke kolegovi Michálkovi. Za prvé, kdo tady řekl 31 miliard? Já vám řeknu, ten problém základní je, protože já jsem myslel, že kolega Michálek reagoval na mě, já jsem 31 miliard neřekl, ani kolega Juchelka, ale dobře, ten problém byl v tom, jak řekl kolega Kubíček, v tom výkyvu. A v té chvíli mohla vzniknout někomu reálně škoda díky tomu. To znamená, my neříkáme nic jiného, než abyste si to s ministrem financí předjednali, než budete něco dávat na Twitter. Mně přijde jako celkem neobvyklé, že jeden z koalice, nejmenší subjekt, na Twitter dá vlastně nejdůležitější informaci, kterou by měl podle mě komunikovat ministr financí. To je, že nějaká daň se vyměřuje, nebo se o tom uvažuje, i zpětně, a o tom je celá ta věc. A to, že se to třikrát od té doby změnilo, přece není problém opozice, ale problém váš. Takže to už je trojitá změna. Tak to si vyřešte mezi sebou.
Takže naopak od vlády to bylo velmi odpovědné, že postupovala rychle tak, aby ten návrh zákona platil už od příštího roku. To jediné, s čím si lámeme hlavu a co je pro nás velkou otázkou, jestli se nám skutečně podaří vybrat ty peníze, které máme nakreslené v rozpočtu na příští rok. Neexistuje žádný zaručený model. Takže samozřejmě jako vláda v této těžké situaci vedeme diskusi o tom, jak vhodně nastavit parametry celého toho modelu. Všichni, jak tady sedíme, dobře víme, jak se banky chovají dneska. To jsou peníze, které mají, když už někomu jít, tak mají jít našim střadatelům a nemá si je nechávat bankovní průmysl ve svých kapsách a odvádět je na dividendách do zahraničí. Víme, jak se banky chovají. Víme, jak se banky chovaly. Takže v takovéto situaci my se tady nacházíme. Toto si musíme říct i při této diskusi, abychom ty peníze, které máme nakreslené, skutečně vybrali. Ty řekněme diskusní okruhy k tomuto návrhu zahrnují tři témata. To byla diskuse, kterou jsme vedli v koalici, bylo k tomu zpracováno stanovisko Legislativní rady vlády. Druhá otázka se týká sazby daně. Náš návrh byl koncipován jako celek. Tam bychom rádi načetli v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který sníží tu částku. Naopak se chci zastat vlády v tom, že skutečně nebylo možné zpracovat hodnocení dopadů regulace. Já se domnívám, že opak je pravdou.
Obecně platí, že nejtěžší je vymyslet způsob pomoci velkým firmám. V této chvíli finalizují expertní jednání. My se v této chvíli kloníme k tomu, aby tento odvod byl stanoven rozdílně podle různých zdrojů, které mají elektrárny. Nechceme tímto opatřením uvrhnout kteroukoliv firmu, kteréhokoliv výrobce do ztráty, protože stejně by státu nezbylo nic jiného než tu ztrátu vyvolanou nařízením státních orgánů kompenzovat. Obecně se nabízí jako první sektorová daň. Tu jsme jako vláda odmítli jako princip řešení, takže my adaptujeme vlastně všechny obory, kterých se to týká z evropského nařízení. To není zisk, abych to vysvětlil. A za třetí, a to už nepodléhá evropské legislativě, to je, jak říkáme poctivě, to je to národní řešení, týká se to bank. Pokud byly v roce 2021 roční čisté úrokové výnosy alespoň 6 miliard korun, jinými slovy, to by se týkalo velkých bank. Je jich šest, pokud mne paměť neklame. Byly různé metody, ale skoro všichni členové. Tam vzniká ten neočekávaný zisk, protože těch 180 miliard korun nevzniká v důsledku lepších služeb, než má konkurence, zvětšení počtu zákazníků a podobně. Takže to jsou subjekty, kterých by se to mělo týkat.
Byly to neuvěřitelné boje. Já jsem vždycky vysvětlovala: Ale to jsou vaši občané. Absolutně, absolutně nebyla řeč. Ale já jsem ráda, že jsme to nakonec udělali, ať už kompenzace pro kraje, města, obce, ať už změna RUDu, protože díky tomu dneska jsou v přebytku a díky tomu dneska nejsou úplně na kolenou, což by bezesporu mohli být. Takže to je jenom moje reakce stručná - asi jsem na všechno nezareagovala, tak se vám omlouvám. Ale já teď před ukončením obecné rozpravy tak, jak jsem avizovala, beru hodinu pauzu na jednání klubu hnutí ANO, abychom si připravili zbývající pozměňovací návrhy, případně prodiskutovali - některé už máme v systému, ale o některých potřebujeme se pobavit. Zhodnotili jsme si s kolegy, že hodina nám bude stačit.
Tohleto vám nedochází? Tady přece nejde o tržby.
Já vám děkuji. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan ministr financí. Prosím, pane ministře.
Děkuji. Nic dalšího vláda přidávat nechce.
Děkuji.
To je prostě legitimní.
Také mohlo být napsáno: je to zákon, kterým se mění zákon o příjmu DPH a některé další zákony. Takže je to přímo v tom názvu. Já vás prosím, nemaťme, není to přílepek. Podle mne je to takhle správně.
Děkuji, pane ministře. Nyní ještě s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Šalomoun. Nyní s faktickou poznámkou paní ministryně Jana Černochová.
Děkuji kolegovi za to, že mně umožnil vystoupit jako první. Jakýkoliv prostor pro diskusi byl absolutně zdecimovaný. To je potřeba, abychom si tady řekli. Těch věcí je v daňovém balíčku více, ale tato je pro mě asi nejzásadnější. Tito živnostníci - a proto jsme kdysi za naší vlády zaváděli paušální daň - nemusí řešit daňové přiznání, nemusí řešit žádné další výkazy v sociální oblasti, v oblasti zdravotního pojištění. Desítky tisíc živnostníků ušetřily díky naší vládní koalici - ale připomínám, že tehdy to mělo širokou podporu i v tehdejší opozici - finanční prostředky, ale především svůj čas. V režimu paušální daně se nepodává ani daňové přiznání, ani hlášení. Nepřijde, není logické, aby přišla daňová kontrola - prostě živnostníci a OSVČ se věnují tomu, co umí nejlépe, ať je to mechanik, který opravuje auta, ať je to švadlena, která upravuje oděvy, ať je to zemědělec, který se má starat o své pole. Mají se věnovat hlavně svému podnikání a jednotlivé subjekty se tedy věnují činnosti, ve které mají komparativní výhodu, a to zvyšuje produkci celého národního hospodářství. Toto chování je samozřejmě výhodné i pro stát. To byla cesta, kterou jsme se chtěli vydat, a ta cesta samozřejmě měla několik fází a teď se nacházíme v té fázi druhé. To však v období, kdy jsme předkládali paušální daň, nebylo možné kvůli tehdy platné evropské směrnici o DPH. Několikrát jsme se tady o to přeli s tehdejší opozicí. A to se podařilo za naší vlády, já jsem byla ráda. Úprava byla schválena, nicméně s platností až od 1. ledna 2025, a toto zvýšení limitu pro registraci DPH je samozřejmě navázáno na zvýšení limitu paušální daně. To byly spojené nádoby, od počátku jsme to takto plánovali. Ke konci mandátu naší vlády jsem ještě jako tehdejší ministryně financí požádala Evropskou komisi o výjimku pro Českou republiku, aby nemusela na tento termín čekat. To se podařilo a jsem ráda, že pan ministr navázal na tyto kroky, Ministerstvo financí, takže se mohlo hladce pokračovat v tomto snažení a představit tuto novelu, která zvyšuje limit DPH na 2 miliony. Proto bylo důležité svázat tyto dvě novely dohromady. To se stalo, ale za mě - já už jsem to tu kritizovala v prvním čtení - se nastavuje pro paušální daň pro mě nesmyslně systém tří pásem. Ovšem ani to neplatí vždy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu. Za druhé, zítra, to je ve středu 26. října, navrhujeme projednávání bodů v následujícím pořadí: bod 117, sněmovní tisk 291, poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, třetí čtení; Dále na 13.30 navrhujeme pevně zařadit volební bod 123, návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv. Pokud bude tato volba v prvním kole neúspěšná, dohodneme se poté na konání druhého kola. Na závěr mám dvě informace. A ještě než vám udělím slovo, mám zde jedno sdělení.
Ty mimořádné výdaje budou ležet primárně v čem? Je nutné si spojovat právní předpisy této země. No primárně budou ležet v kompenzacích za zastropování cen energií.